Projednat se to prostě nedá. Jednoznačné proti. Tento harmonogram není vůbec reálný.
Pardon, jenom dvě drobné poznámky. Zákonná opatření nebyla z dílny ministra financí Miroslava Kalouska, byla to spolupráce Fischerovy vlády, Senátu a i já pro ně hlasoval se skřípěním zubů. To za prvé. Samozřejmě, že kdyby hrozila jakákoli katastrofa - možná tady zažijeme stavy legislativní nouze, pak prostě musíme vážit rychlost před kvalitou projednávání a někdy se nám to prostě stane. Ale před tou situaci nejsme, kolegyně a kolegové. Když si to dáme na těch 14 dní, říkáme veřejnosti: My to neodpracujeme, protože se to nedá odpracovat.
Další faktická poznámka je pan poslanec Hašek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Víte, je to dojemné, s jakou péčí se teď TOP 09 a ODS starají o stabilitu a přípravu státního rozpočtu. Dámy a pánové, byli jste to vy v roli vládních poslanců a zástupců minulé vlády, kdo jste tady uváděli celý stát a podnikatele do totální nejistoty. Jestli si pamatuji, tak ještě v polovině prosince se nevědělo, jaká bude sazba DPH v tomto státě. A vy dnes tady kážete o tom, jestli máme nebo nemáme prostor na projednání rozpočtu?
Děkuji. A poslední faktická je pan poslanec Blažek. Moment, tady je více přednostních práv, budeme to muset nějak seřadit.
Hezké dopoledne. Rozumím tomu, kdyby nová vláda přišla se svým rozpočtem, který by chtěla rychle projednat ve Sněmovně. To přece má politickou logiku, my jsme to mnohdy taky dělali, když jsme svou nějakou programovou prioritu chtěli rychle projednat, a byl jsem jedním z těch, kteří často navrhovali zkrácení lhůt. Není pravda, jak slýchám z řad koalice, že to je ničí rozpočet. Kdo bude hlasovat pro ten rozpočet, tak to bude jeho rozpočet. Ten základní materiál má 936 stran.
Pokud neschválíme vládou navrhovaný zákon o státním rozpočtu do konce prosince, začne se hospodaření státu řídit rozpočtovým provizoriem. Toto provizorium může ohrozit mezinárodní kredit naší země a nabourat důvěru zahraničních investorů. Ohrožen by byl také přísun evropských dotací, nehledě k tomu, že bychom vyslali negativní signál veřejnosti. Nechci zde dlouho mluvit, protože na to nejsem zvyklý. Pojďme přistoupit ke konstruktivnímu jednání a ukažme voličům, že jsme schopni pracovat v jejich prospěch. Zapomeňme prosím na osobní, politické a jiné ambice. Mějme na paměti, že jsme pod veřejným drobnohledem a můžeme ukázat, že se dokážeme na skutečně zásadních věcech dohodnout. Samotný rozpočet je vládou v demisi naplánován se schodkem 112 miliard, jak tady zaznělo. Nejsme autory tohoto návrhu a v žádném případě nechceme negativní trend vyššího schodku rozpočtu obhajovat. Zároveň ale nemáme čas na to, abychom do návrhu rozpočtu zásadně zasahovali a přesouvali jeho položky. Pokud se naše hnutí dohodne se svými partnery a stane se součástí koaliční vlády, budeme požadovat, aby se budoucí kabinet v koaliční smlouvě zavázal, že vytvoří rozpočtovou rezervu ve výši několika miliard korun. Tuto rezervu vytvoříme úsporami v provozních nákladech jednotlivých resortů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za pozornost a doufám, že jednání o rozpočtu ukáže, že tato Sněmovna chce a také bude pracovat ve prospěch naší země.
Děkuji panu poslanci a předsedovi klubu ANO Faltýnkovi za jeho vystoupení v rozpravě. Slova se ujme pan předseda klubu ODS, také s přednostním právem, pan Zbyněk Stanjura, který také slíbil, že bude velmi racionální do 13. hodiny, abychom mohli předsedy klubů plánovanou přestávku na oběd vyhlásit.
Mě zaujala poznámka mého kolegy, předsedy jiného poslaneckého klubu, který říká: pokud se staneme součástí vládní koalice, budeme prosazovat, aby ty výdaje byly nižší a stát efektivnější. Souhlasím s tím, že dneska není čas ani prostor, abychom dělali přesuny mezi kapitolami, ale to také není úkol prvého čtení. Není to žádné vymyšlené přehnané číslo. My jsme žádný návrh rozpočtu neschválili, neuzavřeli jsme debatu a je nefér vytahovat pracovní dokument, s kterým mnozí ministři nesouhlasili a chystali se na další debatu, a říkat: proti tomu, co navrhovali oni, my navrhujeme tohle. To je všechno, co jsme k tomu udělali. To jenom pro ty, kteří říkají oproti minulému návrhu. Otočení trendu: 112 miliard proti 100 miliardám, plánovaným v letošním roce. Další věc, která si myslíme, že tam je chybně. Já bych řekl absolutní rezignace na boj se zneužíváním sociálních dávek. Ne těm, kteří to začali brzdit jako my před třemi lety, říkat: a možná jsme mohli být o něco rychlejší a možná jsme mohli být o něco razantnější.
le než tak učiním, ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova od pana ministra nebo od vás, pane zpravodaji. Není tomu tak. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený jediný člene vlády v demisi. Poslanecká sněmovna
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ani se nepřihlásil nikdo zatím z místa. Pokud tedy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Proto i podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti? Náš schválený program schůze ovšem obsahuje další body, ke kterým bychom se měli nějakým způsobem vyjádřit. Vzhledem k tomu, že byl schválen harmonogram přijímání státního rozpočtu, předložím návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu druhé schůze. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím nyní pana premiéra, aby se ujal slova.
Česká republika je členem Evropské unie a zavázala se mimo jiné plnit pravidla a normy, které platí pro všechny státy tohoto uskupení. Bylo nám uloženo, abychom nejpozději do konce roku 2013 důvěryhodným a udržitelným způsobem snížili nadměrný schodek pod 3 % hrubého domácího produktu. Zdůrazňuji důvěryhodným a udržitelným způsobem - to jsou podstatná slova v této podmínce. Proto i návrh rozpočtu, který vám mám tu čest představit, byl sestaven tak, abychom tuto hranici respektovali. Pro Českou republiku i nadále platí, že ve středním horizontu by měla dosáhnout střednědobého rozpočtového cíle. Jaké byly ekonomické podmínky pro sestavení tohoto návrhu? Bohužel nebyly a nejsou ani dosud příliš příznivé, jak všichni víte. Na tomto základě byl postaven předložený návrh státního rozpočtu. Myslím, že ten odhad je dnes velmi realistický, je zhruba někde uprostřed toho koridoru odhadů, které jsou k dispozici, dokonce bych řekl, že je v jeho dolní polovině. Do návrhu státního rozpočtu jsme zakomponovali, můžeme souhrnně říct, prorůstová opatření v rozsahu zhruba půl procentního bodu hrubého domácího produktu. Jsme totiž přesvědčeni, že stav české ekonomiky, fáze jejího cyklu, taková opatření vyžaduje. Tento rozpočet je rozpočet, který končí s fiskální restrikcí, a dá se říct, že bude mírně, ale opravdu mírně fiskálně expanzivní. Šlo nám, jak jsem uvedl, o nepřekročení onoho referenčního rámce pro deficit vládního sektoru ve výši maastrichtského kritéria 3 % HDP.
Největší problém byl v roce 2009, a to skutečně bylo velmi obtížné prognózovat. Takže o co jde? Co je skutečně zásadní, je spor o saldo. Tady se střetává pravá a levá koncepce. Protože tady neexistuje závazek. Přitom každá hospodářská strategie musí být dělána komplexně, s ohledem na dopady v oblasti průmyslu, daní atd. A to se tady zjevně neděje. Takže když to shrnu, celkově tento návrh není dobrý, chybí tam dostatečná prorůstová politika. Protože to znamená nastavit konkrétní pravidla. Je tedy jasné, že zázraky se dělat nedají. Nestalo se. A k tomu bych rád slyšel nějaké podrobnější vysvětlení, protože i to padá na misku vah, proč v prvním čtení nechat vlak jet, nekomplikovat to nějakými odklady. Je to sice v trendu bývalých vlád, ale není to v trendu, který odpovídá současnému stavu ekonomiky. A koncepčněji je třeba si vyříkat, jak bude řízena celá hospodářská politika. Takže takhle asi se k nové hospodářské strategii nedostaneme. Tím současně potvrzuji, že politické stanovisko KSČM je - první čtení schválit, ve druhém čtení se pokusit o dílčí rozumné korekce a ve třetím čtení se samozřejmě ukáže podle toho, co předvedeme za těch 14 dní.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak proč bychom se tak teď tvářili! Takže já přesto děkuji, že jsem dostal slovo, pravděpodobně jako poslední přihlášený do diskuse, a dovolte, abych stručně okomentoval návrh zákona o státním rozpočtu v prvním čtení a abych předložil návrh TOP 09 na změnu základních parametrů. Jestli opravdu chcete ušetřit, jestli to fakt myslíte vážně, jestli to nejsou jenom pokrytecké řeči, tak ušetřete teď! Ona je potom neutratí. Pokud k tomuhle naleznete odvahu, tak podle zákona je minimální termín na přepracování 20 dní, maximální 30 dní. No nějaká vláda tady bude pořád. My to totiž sami udělat nemůžeme. My nemůžeme tady navrhnout, že snižujeme výdaje. Pak jí to můžeme schválit. A takový rozpočet by pro poslanecký klub TOP 09 bylo ctí schválit. Ale říct: My to teď schválíme, v tom rozežraném, nesmyslném objemu, s kterým jsme nikdy nesouhlasili, a pak budeme šetřit - to je pokrytectví, kterému nemůže nikdo věřit, kolegyně a kolegové! A vy totiž ani nevíte, jaké vládě. Ale co když to bude trvat tři čtyři měsíce? Co když tady do března, do dubna dál bude vláda Rusnokova, která si navrhla takto neodpovědné výdaje? Vy si vážně myslíte, že právě vláda Rusnokova přijde a bude navrhovat, že bude šetřit? Co by neutráceli, když vy jako Poslanecká sněmovna, jako suverén, jste jim to dovolili? Jestli fakt chcete šetřit, jestli to nejsou pouze pokrytecké pindy, odpusťte mi to slovo, tak teď prostě jako suverén řeknete jakékoli budoucí vládě, že musí utratit o něco méně. Nebo budete jenom mluvit o tom, že budete šetřit, ale současně řeknete: ať si ta vláda utratí, co chce. Ale pak prosím vás neříkejte, že chcete šetřit. Pak jenom něco jiného říkáte a něco jiného děláte. I to, s čím jsme nesouhlasili. Tato Sněmovna odsouhlasila zvýšení výdajů za státní pojištěnce, podle mého názoru, ale byl to názor menšinový, totálně špatný krok. Ale pokud ho tato Sněmovna učinila, tak prostě zvýšila mandatorní výdaje pro příští a další roky minimálně o 5 mld. a není možné to ignorovat. Několik podobně nešťastných kroků už se stalo a my to respektujeme. Jestli to šetření myslíte vážně, tak ty výdaje snižte.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ano, vy jste přebírali v roce 2010 ekonomiku ve stavu, která byla blízká destrukci.
My jsme skutečně zcela vědomě navýšili výdaje v tomto rozpočtu proti výdajům minulého rozpočtu, protože jsme reflektovali situaci české ekonomiky. Domácí spotřeby, to znamená vládní i soukromé spotřeby. Uslyšíte od ministrů, uslyšíte samozřejmě od zpravodajů, jaký je stav agend v některých resortech, kdy to není žádné racionální šetření, to je šetření, které, a já neříkám, že nejsou rezervy, jsou obrovské rezervy, vyžaduje systémové změny. Změny zákonů. Jiné uspořádání. To všechno je pravda. Ale rezervy v běžných agendách, které vedou k destrukci těch agend, to není žádné šetření.
Ano, vy nutně potřebujete do vládní politiky termín potravinová soběstačnost, aby měl Agrofert své dotace. Já rozumím panu premiérovi Rusnokovi, který říká: Ano, my jsme vědomě zvedli výdaje, my jsme vědomě zvedli výdaje, protože jsme přesvědčeni, že to bylo nezbytné vzhledem k ekonomické situaci. Já jsem nikdy netvrdil, že jsem nositelem té jediné správné hospodářské fiskální politiky. Prostě těch přístupů je tady mnoho, mají své výhody a nevýhody. Já jsem hluboce přesvědčen, že pro naši budoucnost a prosperitu je zapotřebí deficity snižovat. A kdo z nás dvou má pravdu, to nás rozsoudí historie. Já to v tuhle chvíli nevím. Kdo ale mluví naprosto nepoctivě, jsou ti, kteří říkají: Ano, schvalme teď ty vyšší výdaje, protože my chceme šetřit. To jste vy prostřednictvím pana předsedajícího. Já respektuji ty, kteří podporují můj návrh a říkají: Nedovolme té vládě víc utratit. Máme svoji pravdu. Respektuji pravdu pana premiéra Rusnoka, který říká: Kalousek pravdu nemá, měli bychom v příštím roce utratit víc. Kdo z nás dvou má pravdu, opravdu rozhodne jenom ta historie. Kdo je skutečně k smíchu, jste vy, kteří říkáte: My chceme šetřit, a protože chceme šetřit, tak teď schválíme ty vyšší výdaje. Ne, já jsem se doleva podíval jen náhodou. Ale neříkejte, že chcete šetřit. Váš postoj dnes, který prezentujete veřejnosti, je: My chceme šetřit, a proto schvalujeme vyšší výdaje. Tohle, když někomu vysvětlíte, já před vámi smeknu. Otázka je, kdo z nás je znal déle a kdo s nimi byl více kamarád. Když už jste to udělal, tak dovolte, abych vám připomněl, že můj kamarád, který je zesnulý, mi mnohokrát plakal na rameni, jak bohužel se nedají ta zásadní opatření udělat, protože jeho šéf je zbabělec.
S faktickou poznámkou prosím pana poslance Bendla.
A nebyla to ani Topolánkova ani Nečasova vláda. A vy, pane předsedo prostřednictvím paní předsedající , jako bývalý sociální demokrat byste měl vědět dobře, že to byla Paroubkova vláda.
Poprosím pana poslance Kováčika.
To není jenom o tom, že bychom měli chránit náš trh potravinami, chránit našeho výrobce, chránit našeho potravináře. Ale je to také o těch pracovních místech, která zůstanou v české, moravské a slezské krajině zachována ať již při výrobě potravin, nebo při údržbě té krajiny, a nemusíme za to platit někomu jinému nákupem potravin z dovozu. Ostatně český, moravský a slezský zemědělec a potravinář není zdaleka, a není dokonce ani většinově pouze jenom o Agrofertu.
Dalšího přihlášeného k faktické poznámce tady mám pana poslance Holečka...
Chci jenom znovu sdělit stanovisko sociální demokracie. Česká republika potřebuje stabilní prostředí, a proto potřebuje i státní rozpočet na rok 2014 mít schválený.
Jsem zvyklý. Nemiluji to, ale jsem zvyklý.
Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny Chtěl bych vás informovat, že na ustavujících schůzích výborů byli jejich předsedové zvoleni následovně: předsedou rozpočtového výboru byl zvolen pan poslanec Václav Votava, předsedou volebního výboru pan poslanec Martin Komárek, předsedou hospodářského výboru pan poslanec Ivan Pilný, předsedou ústavně-právního výboru pan poslanec Jeroným Tejc, předsedou výboru pro obranu pan poslanec David Kádner, předsedou výboru pro bezpečnost pan poslanec Roman Váňa, předsedou výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil, předsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Milada Halíková, předsedou zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Pardon, já se moc omlouvám, opravdu prosím o klid v jednacím sále.
Vážení moji kolegové, kolegyně, já jsem včera při hlasování o předsedovi zahraničního výboru panu Karlu Schwarzenbergovi hlasoval proti. Čili nepovedlo se to na první pokus. Jestliže vůle lidu je vyjádřena tímto parlamentem napříč politickým spektrem, měla by ho vláda respektovat. Proto jsem hlasoval proti, protože se domnívám, že pan Karel Schwarzenberg jako tehdejší ministr zahraničních věcí to nerespektoval, tudíž se mi zdá podivné, aby v této chvíli řídil výbor tohoto parlamentu v případě toho, že předtím nebyl ochoten respektovat jeho vůli. To je moje poznámka k tomu parlamentarismu. V případě, že bychom tady diskutovali obsahovou poznámku, tak jsem připraven vysvětlit ty věci, proč zrovna tohoto zákona. Já se domnívám, že tento krok poškodil Českou republiku v očích našich bývalých partnerů, ale i současných.
Já vás, pane poslanče, poprosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Děkuji. To byla řádná?
Dalšího do rozpravy tady máme přihlášeného pana Beznosku.
Hezké odpoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já bych se k tomu vyjádřil poměrně stručně. Tam cítím určitý rozpor. Nicméně, a pan premiér Rusnok na to upozorňoval, pohybujeme se v určitém makroekonomickém rámci. Očekávají se poměrně pozitivní makroekonomické ukazatele. Očekává se stabilita na trhu práce. Dokonce si dokážu představit, že budou v příštím roce tyto příjmy naplněny. Sice je to tak z mého pohledu, jako kdyby sportovec z pěti gólových příležitostí využil všech pět, ale nevylučuji to. Připomínám, že rozpočtové provizorium v řádu několika málo týdnů určitě nevystraší trhy, a pokud to bude opravdu jenom technologická lhůta, tak se nemáme čeho obávat. Co navrhuji? To, co navrhl klub Občanské demokratické strany. A já jsem hluboce přesvědčen, že tento nižší deficit podpoří i klub politického hnutí ANO, protože všechna jejich vyjádření, která jsem stačil zaznamenat, hovořila o tom, že se ke státním penězům budeme chovat velmi vstřícně, s velkou pokorou.